Jedna rodina se rozhodne, že si pořídí automobil. Druhá rodina se rozhodne, že nechá studovat svoje děti. Jak chcete stanovit kritéria toho, jestli se ta rodina rozhoduje správně? To není prostě možné. To, co Nejvyšší kontrolní úřad dělá už od nepaměti a může dělat i nadále, je kontrolovat nakládání samospráv se státními prostředky. A to dělá. Domnívám se, že jsme zaměřili svou pozornost úplně špatným směrem. Možná jsme měli vést diskuse o tom, jak rozpočtové určení daní navýšit tak, aby samosprávy nebyly odkázány na masivní příjem dotací ze státního, potažmo evropského rozpočtu.
V podstatě jsme slyšeli, že by tam mohlo být úplně všechno, co se týká organizace a správy státu. Musím říct, že ocením, když si nalijeme čistého vína. Určitá řevnivost obou komor je zjevná a obávám se, že v tomto funkčním období k posílení kompetencí Senátu nedojde. Nicméně tím smyslem, proč jsme se na tom dohodli se stálou komisí Senátu, a smyslem doporučení stálé komise pro Ústavu bylo to, abychom konečně po deseti letech debat, které nikam nevedou, rozšířili kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu tak, jak je běžné ve všech ostatních zemích kolem nás, kde je běžné, že veřejné prostředky jsou tedy sledovány bedlivě a že občané mají zajištěno systémem a pravidly, že veřejné prostředky jsou kontrolovány. Co se týká Nejvyššího kontrolního úřadu, tak přes jeho možnou démonizaci některými, Nejvyšší kontrolní úřad je prodlouženou rukou Sněmovny. To je jedna varianta. Trošku se obávám, aby senátoři a senátorky nepodlehli mámení - v uvozovkách - Dominika Feriho, vaším prostřednictvím, a do onoho článku 40 nevyjmenovali celou řadu dalších zákonů. Protože mám velkou obavu, že potom by zase Sněmovna naopak Senátu nepřikývla. Takže já sama budu dávat doporučení poslaneckého klubu sociální demokracie, ať zváží jednu z těch variant, kterou jsem popsala, budeme mít volné hlasování, a osobně tedy dávám určité varování, mám obavu, že člunek může znamenat to, že naopak opět nerozšíříme kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu.
Nejvyšší kontrolní úřad opakovaně ve svých zprávách se k této otázce vyslovoval. A vyslovovalo se k tomu i Ministerstvo financí, kdy v poměrně podrobném auditu kontrolní činnosti státu v roce 2017 upozornilo na celou řadu vážných problémů právě v duplicitních kontrolách ve veřejné správě. Myslím, že k nám všem se donesly informace a novinové články o tom, jak některé malé obce čelí tolika kontrolám. že to má ve výsledku devastační vliv na jejich vlastní činnost, na to, aby poskytovaly informace, aby poskytovaly služby svým vlastním občanům. Další věcí je, jaký nástroj k tomu bude mít, ale aby vůbec mohl Nejvyšší kontrolní úřad ve své činnosti sledovat, jak se v České republice daří kultivovat systém kontrol, tak aby byly opravdu účinné a aby ve výsledku víc nezatěžovaly, než pomáhaly.
Do rozpravy z místa se přihlásil pan poslanec Kubíček. Až teď mi naskočil pan poslanec Grospič.
Je to jejich vůle a jejich rozhodnutí a my budeme připraveni o tomto diskutovat.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme projednávat pevně zařazený bod Návrh na volbu Veřejného ochránce práv
Děkuji za slovo v tento pro volby netypický čas. Ale sami tušíte, že budeme rychlí, protože je domluvena opravdu pouze jedna volba, nebo jeden volební bod, a jsme v druhém kole, to znamená bez rozpravy. Připomenu, že dnes po obědě u volby veřejného ochránce práv Sněmovna v tom prvním kole úspěšná nebyla. Kvorum nutné pro zvolení, to nadpoloviční, bylo 90 hlasů a toho nikdo z kandidátů nedosáhl. Do finále, z kterého teď budete vybírat, postoupil pan Stanislav Křeček, který je nominován prezidentem republiky a v prvním kole získal 66 hlasů. Ten byl nominován Senátem a v prvním kole získal 47 hlasů.
Rozprava se nevede, byla již ukončena.
Mají pouze styčné body, kterými jsou právě a pouze místní záležitosti veřejného pořádku a dopravy. Strážník je v pracovním poměru k obci, může tedy zastupovat obec v trestním řízení na základě pověření, ale subjektem trestního řízení obecní policie jako instituce být nemůže. Zástupci Ministerstva vnitra členy podvýboru dále ujišťovali, že nedochází k dalšímu rozšiřování kompetencí obecní policie, ale k upřesňování formulací. Takováto schizofrenie je jen důsledkem již několikrát zmíněné absence vize a směřování obecní policie, která je jedním z důležitých prvků bezpečnosti a ochrany místního veřejného pořádku. Zákony by ale neměly být psány na míru bezpečnostním sborům a organizacím, jak si je ony samy přejí, ale měly by vycházet z důkladné analýzy a nejenom z toho, že je potřeba něco změnit a upřesnit. Bez odborně fundovaného aparátu, který se problematikou zabývá dlouhodobě, jejž má k dispozici příslušné ministerstvo, pochopitelně bude každý takovýto návrh potenciální časovanou bombou. Navíc musíme mít všichni na paměti, že tato legislativa je určena i pro ty nejmenší obce a pro obecní policie, které mají třeba i jediného strážníka. A přestože si práce strážníků obecní policie v řadě případů skutečně vážím, protože to nemají mnohdy jednoduché, tak přiznejme, že kvalita některých strážníků není valná. Tak to prostě je. Do základních lidských práv a svobod nás všech. Nadneseně řečeno, máme tolik obecních policií, kolik máme obcí. Zákon vychází z filozofie doby, kdy ještě fungovalo federativní uspořádání a společnost byla ochotná vstřebávat zásadní změny. Přijetím zákona o obecní policii byla představitelům měst a obcí dána možnost zajistit pro své občany větší pocit bezpečí. A taková služba potřebuje pevná pravidla. Některé jednotky obecní policie dnes nejsou nepodobné soukromým bezpečnostním sborům pracujícím ve prospěch vládnoucích představitelů obecní komunity. Obávám se, že pokračující autonomizace obecní policie by mohla přinést pouze další prohlubování problému s nekontrolovanými a nehlídanými strážníky. Nabízí se rovněž otázka, co bude dál. Může nám na tyto otázky odpovědět, nebo lépe představit jasnou vizi a kroky, které podnikne? Ale zdůrazňuji opět, že suplujeme práci vlády.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Možná i na to, co říkal kolega Žáček. Ono víte, je to složitý problém, protože obecní policie kontrolované jsou, a jsou kontrolované samosprávou a občany města, obce, kde ta městská policie je. Trošku mi to zavání něčím, co se jmenuje služební poměr. Já si myslím, že jakýkoliv závazek finanční obcím do budoucna podle mě je špatně. Je špatně, protože opravdu ti policisté slouží na pracovní smlouvu. Samozřejmě mají složitý pracovní řád, všechno má svoje meze. A na druhou stranu nechápu obce, které by volaly po odchodném. A já musím říct, že teď se stala výrazná změna, kdy došlo ke změně katalogů prací a obecní strážníci byli zařazeni do jiné třídy. Já už skončím.
Prosím, máte slovo.
Já si kladu otázku, jestli jim to má diktovat Poslanecká sněmovna, co mají dělat.
Tak já vás poprosím o klid, aby se paní ministryně mohla vyjádřit, protože ani já tady nahoře přesně už neslyším, o čem vlastně paní ministryně hovoří.
Díky zavedení zálohy na daňový odpočet bude možné nespornou část zadržovaných prostředků vyplatit bez nutnosti čekat na ukončení vyměřovacího řízení. Asi nikoho nepřekvapí, že stanovisko Ministerstva financí k většině pozměňovacích návrhů uplatněných ve druhém čtení bude negativní. Důvody našeho postoje byly uvedeny v písemném stanovisku a podrobně diskutovány na garančním rozpočtovém výboru. Dovolím si zde však okomentovat pozměňovací návrh, na jehož přípravě Ministerstvo financí spolupracovalo. Jde o pozměňovací návrh paní předsedkyně rozpočtového výboru Vostré, který reaguje na nedávný nález Ústavního soudu ve věci formulářových podání. Ústavní soud zrušil ustanovení daňového řádu u formulářových podání ke konci letošního roku, a tím fakticky určil vládě a zákonodárcům lhůtu pro přijetí úpravy nové, která zrušenou úpravu nahradí v duchu závěrů nálezu Ústavního soudu. V tuto chvíli děkuji za vaši pozornost a jsem připravena odpovídat na případné další podněty.
Vážené dámy, vážení pánové, vážená paní ministryně, dovolte, abych ještě před hlasováním požádal o podporu...
Já vás poprosím o klid v levé části sálu, na levici.
Těch pozměňujících návrhů je podáno několik. Jeden z nich je můj...
Tak já vás chci opravdu požádat o klid, protože pan poslanec není slyšet a přerušuje své vystoupení, takže pak bych musel já vyhlásit pauzu, aby nemusel pan poslanec přerušovat.
Těch pozměňujících návrhů je několik, jeden z nich je můj. A mně naprosto nezáleží na tom, zda bude podpořen ten můj, nebo jakýkoliv jiný, ale záleží mi na tom, aby ta lhůta nebyla prodloužena z 30 na 45 dnů. Tuhle žádost chci opřít zejména o skutečnost, že Ministerstvo financí při zdůvodňování této lhůty argumentuje naprosto nepravdivě. Kolegové, nehněvejte se. Já své projevy nečtu. Nejsem schopen simultánek, omlouvám se.
S větší intenzitou se musíme zaměřit také na propojování vodárenských soustav. Jednání národní koalice se osobně zúčastňuji.
Je tomu tak.
A možná bude lepší ještě na to interpelovat pana ministra Tomana.
Jako další byl vylosován pan poslanec Radek Koten a přednese svoji interpelaci na předsedu vlády - téma světový pohár.
Tímto se nyní ale zabývat nechci, protože je již zjevně rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že ale řada místních podnikatelů a živnostníků utrpí tímto rozhodnutím dosti významné škody, zajímá mě, jak pokročily vaše úvahy o termínech a způsobu náhrad těchto škod ze strany státu. Prosím vás proto o odpověď na moji interpelaci.
Věřte mi, že my ho řešíme. A nebylo to jednoduché rozhodnutí. A nebylo to jenom naše rozhodnutí. Je tady hlavní hygienička České republiky, nezávislá, epidemiolog, skutečný odborník, náměstek ministra zdravotnictví pan Prymula. A je to skvělý závod. Prosím vás, já bych chtěl říct zásadní věc. A bylo tam 20 tisíc diváků. No tak si představte, že by ten biatlon byl, a teď tam někdo bude a dojde k nějakému přenosu. Teď vidím tady informaci, že i to italské dítě dneska, které bylo hospitalizováno na Karláku, nemá koronavir, pozitivní je ale otec, oba jsou na Bulovce. Chvála bohu ty děti, kde původně bylo, že se zavře škola, tak se ukázalo jako negativní. Jako když čtu ty dotazy těch lidí, že proč Airbnb. No protože my neznáme majitele těch bytů. Však to je logické. No protože nebyl přenos. Ale to riziko toho biatlonu bylo obrovské. Takže ten závod bude bez diváků. Co říká zákon? Ale my říkáme ne, my to chceme řešit. Všechno to roste. Samozřejmě teď se naši budou vracet z Itálie, z dovolených.
Děkuji pěkně. Já tuto aktivitu považuji za nebezpečnou a za aktivitu nepříslušící státu. Proč je to nebezpečné? Protože možnost držet hotovost a vybrat si peníze z bankovního účtu je poslední pojistkou občanů před netradičními měnovými politikami centrálních bank, zejména zápornými úrokovými sazbami. Pokud bychom ztratili možnost vybrat si hotovost a držet ji a platit s ní, tak si myslím, že dávno žijeme daleko více v éře záporných úrokových měr, než tomu je dneska. Protože se tím samozřejmě zvyšuje schopnost státu a státních institucí slídit v životě občanů ve velmi citlivé oblasti toho, kde jak a za co utrácejí. Proč taková aktivita nepřísluší státu? Protože je to podle mého názoru čistý byznys soukromého charakteru karetních společností a bank. Co je státu do toho, promiňte mi, kolik je v České republice platebních terminálů? Pokud mají karetní společnosti pocit, že málo malých podnikatelů využívá platebních terminálů, ať změní svoji poplatkovou politiku a nezatahují do svých podnikatelských zájmů státní instituce, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Já jsem v tomto kontextu připraven na této ústavní pojistce pracovat a chci se vás zeptat, jestli se chcete na této práci podílet.
První, co je třeba říct, rozhodně akt toho, že chceme zvýšit počet terminálů, není a nesmí a nebude směřovat k tomu, že bychom chtěli vymýtit hotovost. Je to čistě na jeho zvážení. Ale současně musíme vnímat i to, že celá řada zákazníků není spokojena s tím, že na místech, kde by chtěli platit kartou, a musíme to nějakým způsobem prostě umět exaktně vyjádřit, platit nemůžou. V České republice jsme pod tímto průměrem. Před pár lety měli 15 terminálů na tisíc obyvatel a začala polská vláda - nikoliv podporovat, protože my nepodporujeme, že bychom někoho podporovali, dávali jsme mu nějaké peníze. Zatímco jinak jim je nabízejí maximálně na jeden měsíc. My jsme chtěli udělat službu pro menší a střední firmy a živnostníky, aby pokud se rozhodnou, že přejdou zcela dobrovolně a budou chtít využívat terminály, tak aby ty terminály měli v maximální možné době zdarma a za minimálních poplatků, protože ti podnikatelé, ti živnostníci tvrdí, že jednou z bariér je právě vyšší poplatek. A díky tomu tedy dneska je šance rozdat de facto 30 tisíc terminálů mezi podnikatele. Ale v každém případě podnikatel v tuhletu chvíli ušetří, pokud se k tomu dobrovolně přihlásí. Jsou země, jako severské, kde je ten podíl výrazně větší, než je třeba ve střední Evropě. My nikoho nepodporujeme ve smyslu toho, že bychom dávali nějakou dotaci nebo že bychom nějakým způsobem ty firmy speciálně podporovali.
Tak, táži se pana poslance Skopečka, zdali má zájem o doplňující otázku.
Děkuji pěkně za odpověď. Nicméně nevěřím úplně té dobrovolnosti a těm dobrým úmyslům. A když jste říkal, že to má vyřešit trh. Čili odpověď Ministerstva průmyslu na karetní společnosti, když za vámi přišla... ... měla být: milí přátelé, snižte sazby a těch...
Já vás opravdu žádám o dodržování času, protože to není kvůli tomu, že bych vás chtěl omezovat, ale každý se jednou dostaneme jako poslední v řadě a pak se bohužel nedostane na ty poslance, kteří jsou poslední v řadě. Proto je ten časový limit.
Právě to jsme udělali. A to je to, že jsme těm karetním společnostem řekli, nejenom ať sníží ty sazby, ale aby daly ty terminály zdarma. A to, že se to podařilo, je jedině dobře. Ale stejně tak chceme, aby ty firmy, které by chtěly mít terminály, tak aby je měly za lepších podmínek, a udělali jsme k tomu první krok.
A nyní vyzývám pana poslance Radka Holomčíka, aby interpeloval nepřítomného ministra zemědělství Miroslava Tomana.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Rozhodně nijak nechci zpochybňovat kompetenci a pravomoc ministra odvolat ředitele jeho resortem zřizovaného výzkumného ústavu a obecně organizace, ale zrovna toto odvolání vyvolalo mezi nezanedbatelnou částí zemědělské veřejnosti poměrně bouřlivou odezvu.
Teď jste mi dal skutečně zapeklitý dotaz. Posuneme se dále. Nyní dávám slovo poslanci, který byl vylosován na pátém místě.
Nejdříve trochu politiky. Pan premiér se vyjadřuje velmi razantně k té Zelené dohodě, velmi kriticky. Přitom všech šest poslanců za ANO hlasovalo pro to usnesení Evropského parlamentu o Zelené dohodě. A teď, jak se, pane ministře, díváte na problémy, které jsou v té Zelené dohodě obsažené? Třeba že pro účely směrnice o zdanění energií se zvažuje přechod od jednomyslnosti na kvalifikovanou většinu, beze změny primárního práva. A konečně jenom na ukázku, kapitola Aktivizace průmyslu pro čisté oběhové hospodářství. Do roku 2030 má být zajištěna výroba oceli s nulovými emisemi uhlíku. Počítají oni s dramatickým nárůstem spotřeby elektřiny? Pak ještě na závěr, mluví tam o jednotném trhu s druhotnými surovinami, takže to by nás mělo zajímat, než úplně schválíme ten zákon o odpadech, jak tedy nám do toho bude vstupovat Evropská komise se svými někdy velmi podivnými návrhy.
Z našeho pohledu je nedělatelná. To pro celkový objem nebude mít žádný vliv. Takže my jsme v Green Dealu na rok 2030 střízliví mimo jiné nejenom z úhlu pohledu energetiky, protože musíme zachovat soběstačnost, ale i z úhlu pohledu struktury průmyslu. A pak nezapomínejme na tu další oblast, a to je doprava.
Jenom chci říci, že se tím bude zabývat výbor pro evropské záležitosti 18. března. Určitě tam vaši lidé přijdou a budou s námi o tom debatovat. To bychom možná mohli zvážit.
Pan ministr má slovo, má zájem doplnit.
Děkuji za slovo. Za poslední dekádu jde zhruba o dvojnásobný nárůst zabrané plochy.
Dobré odpoledne.
Myslím si, že se shodneme na tom, že to dává smysl. Je to program, který podporuje modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění různých podporovaných ekonomických činností, nebo je to i ve smyslu nahrazení různými novými budovami pro podnikání, zejména segmentu menších a středních podnikatelů. Je to velmi populární program. Ten je rovněž velmi populární, zajímavý. Ten program Restart je vysloveně národním programem, který se nazývá doslova a do písmene Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů.
Máte.
Já chci panu ministrovi poděkovat za věcnou odpověď.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře - nepřítomný, dámy a pánové, před pár dny se v médiích objevila zpráva o brutálním napadení muže, který se v Liberci zastal v tramvaji starší ženy s holemi. Vzhledem k věku pachatelů ale policie odmítla případ dále komentovat. Občanství, etnicitu ani pohlaví zadržených neupřesnili. Rovněž není zatím zřejmé, z jakého trestného činu policie dvojici obvinila. Tyto dohady a neinformování veřejnosti v zájmu politické korektnosti jenom vyvolávají spekulace, kdo je pachatelem, a dostáváme se tak k německému modelu, kde tamní ministr vnitra dokonce zapírá exponenciálně rostoucí trestnou činnost nelegálních migrantů. Pokud bude stát na straně grázlů a vrahů a nebude veřejně pravdivě informovat, obávám se, že je velmi tenká hranice k její radikalizaci. Proč není veřejnost v těchto případech odpovídajícím způsobem informována a zamlčují se důležité skutečnosti?
A jelikož ministr vnitra Jan Hamáček není přítomen, tak vám odpoví v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů.
Je to téma, na které mi už odpovídal váš předchůdce, s tím, že hledá řešení, a od té doby se zase mnoho měsíců nic nestalo.
Já ještě tady mám jednu korekci omluvy.
Děkuji za dotaz, kterému rozumím, a teď nechci si tady hrát na chytrého, že rozumím úplně všemu, protože snažil jsem se v tom trošku zorientovat a najít v tom nějaké ratio a nějakou logiku. Protože vůbec nejde o to, že by někdo nechtěl poskytnout tu slevu. Invalidní důchodci takový průkaz nemají. Já tím nechci teď říkat všechno, co nejde.
Děkuji za odpověď.
Pane ministře, máte slovo.
Tak připusťme České dráhy. To prostě není ne dořešeno, ale i proto to prostě jinde v té Evropě takhle není.
Nyní požádám o vystoupení paní poslankyni Pavlu Golasowskou, která bude interpelovat nepřítomného ministra kultury Lubomíra Zaorálka.